Novela by měla měnit mnoho věcí. Jednou z nich je - měla by stanovit dlouhodobé cíle ochrany národního parku a poslání národního parku včetně udržitelného rozvoje života místních obyvatel či šetrného turistického ruchu. To není pravda. Toto lze hodnotit jako naprosto čistý fundamentalismus. Pojetí zonace. Specifikum národního parku je to, že jsou součástí území národního parku, což způsobuje dlouhodobý problém. V takovém pojetí zákona je nemožné, aby obce byly součástí národního parku. Už na to upozornili moji kolegové, že do první zóny může být zařazeno jakékoliv území, které nemusí splňovat kritéria první zóny. Vše je pouze na managementu parku. Managementová zonace se nevyhlašuje ani vyhláškou ani opatřením obecné povahy. To znamená, stávající stav, který není příliš vyhovující, ale stále ještě nějakým způsobem únosný, bude nahrazen něčím, co já osobně si nedovedu představit. A zatím nikdo mi to nevysvětlil. Nově budou moci obce a dotčené subjekty vstupovat do rozhodovacího procesu pouze skrz opatření obecné povahy. Ale tohle není pravda. O žádné nové ustanovení nejde, není to nic nového. Za prvé, měla by otevřít první zóny národního parku šetrné turistice, ovšem nikde to není stanoveno. Stávající první zóna se stává v okamžiku platnosti této novely klidovým územím. Ale žádná vyhláška zatím neexistuje. To znamená, zákon předjímá něco, co ještě neexistuje. Ale ve výčtu povolených opatření žádné otevření prvních zón vůbec není. Správní řád nic takového neřeší. Uvedený proces projednávání plánu péče vyplývá pouze z rozsudku městského Nejvyššího správního soudu, nikoliv novelou zákona. Jenom taková perlička. Stále se v této novele mluví o plánu péče o národní park, ale ten neexistuje. Pro obce by mělo být posláním národního parku také nově umožnit využití národních parků k trvale udržitelnému rozvoji. Z předchozích komentářů je naprosto jasné, že jde o absolutní nepravdu ve smyslu udržitelného rozvoje obcí. Přírody ano, obcí nikoliv. Cíle jsou zde stanoveny dílčími plochami a zonace se zde stává pouze podružným strategickým nástrojem. Skutečností je zvýšení administrativy a zvýšení složitosti všech procesů a zvýší se rovněž zátěž soudní moci, protože to, co se chystá, a to, co se připravuje, a to, co je v této novele zákona, tak jednoznačně pro obce znamená, že se většině opatření, která bude vyhlašovat národní park, budou bránit soudní cestou. Pro ochranu přírody by tato novela měla přinést úpravu postavení k jiným právním předpisům, jejichž aplikace na území národních parků byla problematická.
Chceme vstoupit do bankovní unie? Je to českým národním zájmem, vstoupit do bankovní unie? Chceme, aby čeští daňoví poplatníci ručili za dluhy občanů jiných států? My jako občanští demokraté ne. Z hlediska předběžné opatrnosti je dobře být proti. Je to ukázka té salámové metody, velmi oblíbené metody bruselských byrokratů - teď to podepište, teď se vás to ještě netýká. Kdo je zaplatí? Ne ty banky, ale klienti těch bank. Zvažte ještě jednou svůj hlas. Každý den kritizujeme Brusel. Tím, že ji nebudeme ratifikovat, nikomu neuškodíme ani z ostatních členských zemí. To fungování není vázáno na souhlas všech členských států. A říkám, z hlediska předběžné opatrnosti je mnohem prozíravější hlasovat proti než pro.
Děkuji panu předsedovi.
Musím přiznat, že i členové našeho klubu mají určité otázky k této dohodě. Vidím, že i další se chystají přihlásit do diskuze. Tedy nemyslím, abychom teď na něj čekali, ale někdy příště, až bude blok druhých čtení smluv.
Kdo je proti? Prosím pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k projednání se vám předkládá smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Protokol bude její nedílnou součástí. Pro vaši informaci uvádím, že tento protokol v květnu minulého roku projednal Senát Parlamentu České republiky a vyslovil s jeho ratifikací souhlas. Rovněž je třeba zdůraznit, že text protokolu plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti, a to zejména v rámci práce EU a OECD. Tento smluvní dokument přispěje k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků. Aktualizuje se tedy text existující smlouvy z roku 1999 tak, aby lépe odrážela současné vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Kazachstánem.
Prosím pane zpravodaji. N nyní prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Miroslavu Vostrou.
Po úvodním slově náměstkyně ministra financí a po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.
Tak se připravím. Jsou to takové položky, pod které se pak schováte. Zahájení zadávacího řízení. Takže někteří se už báli i brát na vědomí. Teď jsou tady zpracovány čtyři varianty. Dále také SOS, příznačný název, se stávajícím dodavatelem včetně zajištění implementace evropského elektronického mýta, evropské služby elektronického mýta EETS a součinnosti při ukončení poskytování či předání systému elektronického mýta. Pak je tady varianta č. 4 - Prodloužení o SOS. Se stávajícím dodavatelem při současné modifikaci této smlouvy ve smyslu úpravy, rozsahu a ceny plnění - bla, bla, bla. Jedná se o riziko, které nelze vyloučit, přičemž varianty 3 a 4 mají z tohoto pohledu riziko extrémní. Poměrně záhy už ale bylo jasné, že Ministerstvo dopravy to nestihne.
Tato vláda jako úřednická neměnila systém ani pravidla, protože neměla potřebný mandát od voličů. Bez jasně stanovených dopravních cílů a pověření vlády začal přece jen připravovat nový tendr na mýtný systém. Uznáte samozřejmě, že ani on nemohl nic moc zlomit. Pak nastoupil pan ministr Stanjura z ODS. Předložil tento materiál s ročním zpožděním. Tento materiál vedl pouze k formálnímu splnění usnesení vlády. Jednalo se o zpoplatnění silnic prvních tříd ve variantách, kde ovšem Ministerstvo dopravy nedoporučilo ani jednu. Nebylo nikdy splněno. Nesplněno, dodnes nikdo návrh nepředložil. Nesplněno, dodnes nikdo materiál nepřipravil. V únoru 2014 zahájil přípravu projektového manažera, v červnu soutěž vyhlásil, řídicí struktura projektu je řídicí výbor, vláda schválila v dubnu 2014, výkonný výbor, členové byli jmenováni ministrem Prachařem. V průběhu výběrového řízení nastala určitá závažná pochybení, například pozdní jmenování členů hodnoticí komise až měsíc po obdržení nabídek, vyloučení dvou uchazečů, po jejich odvolání byli opět zařazeni do výběru, zásadní změny podmínek v průběhu soutěže bez prodloužení termínu pro podání nabídek, byl podán podnět na přezkum postupu zadavatele na ÚOHS, bylo zahájeno správní řízení. Tím je příprava projektu mýto opět v bodě nula.
Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Já prosím levou část sálu o klid.
A to, co tady říkal pan kolega Stanjura. Nic jiného mě nenapadá. To už bude tak vysoce sofistikovaná záležitost, jak by vůbec takový zákon měl vypadat, že nevím, jestli náhodou se tam nenajdou tisíce špatných uliček.
Další s přednostním právem, kdo bude vystupovat, je pan předseda Faltýnek a připraví se pan předseda Kalousek.
Teď to nemyslím špatně, nicméně přesto mi dovolte pár slov a poznámek k tomu, co tady zaznělo. Další tři zájemci byli z nějakých důvodů vyloučeni. Prostě stát se rozhodl v té době, že je pro naši zemi nejvýhodnější tato technologie. Myslím si, že je tam určitě prostor pro snížení těchto nákladů, ať už je to formou soutěže, nebo jednáním se stávajícím provozovatelem. V tom souhlasím s Františkem Laudátem. To je dneska v majetku státu. Já bych chtěl poděkovat za relativně věcnou debatu dneska. Kdo má zájem, můžu mu tento dopis poskytnout.
Já děkuji všem.
Ale já jsem nabídl tu debatu, jsme na ni připraveni, ale opravdu, ta debata je potom tak podrobná, že opravdu nepatří sem za mikrofon. Jinak se nikam nedostaneme. Ale to zpoždění, které každým dnem narůstá, opravdu vychází z přesvědčení mnoha lidí i pana ministra, že bez součinnosti se stávajícím dodavatelem se nepohneme. Když nám pomůžeš, tak si zasoutěžíme a můžeš vyhrát, když nám nepomůžeš, tak ti to prodloužíme. To je špatná pozice pro stát.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Než začnu, rád bych na konto uspokojení, určitého uspokojení pana ctěného kolegy Faltýnka, který tady řekl, že je rád, že vítá debatu, která probíhá. Já si myslím, že žádná ani nezačala. Už v okamžiku vzniku mýtného systému jsme měli odlišný názor na to, jaký použít systém. Protože zatím to vypadá že nic. Vůbec ten počátek byl počátkem všech problémů. To jsou ty určité pochybnosti o způsobu výběru dodavatele a provozovatele mýtného systému. To jsou ty pochybnosti, které jsme už tehdy vyjadřovali, bohužel pro věc jsme neměli sílu tehdy to zvrátit, nepřesvědčili jsme. Sněmovna v dalším volebním období, za vlády koalice po vedením občanských demokratů, reagovala ustavením vyšetřovací komise, která konstatovala dílčí pochybení v dodržování formálních administrativních postupů, ale nevznesla žádné konkrétní obvinění. Všichni účastníci výběrového řízení a přípravy smlouvy jako by náhle utrpěli ztrátu paměti, rozhodně tedy před tou komisí. Za ministra Aleše Řebíčka z ODS byly uzavřeny první čtyři dodatky, které reagovaly na rozsah zpoplatnění a způsob dodávek zařízení pro mýtný systém. Byla přijata, a to opakovaně, usnesení vlády s různou úrovní síly a kvality. Tato usnesení zůstala pouze formálními opatřeními, bez odezvy Ministerstva dopravy.
Pan poslanec Benda stahuje svoji přihlášku. Jestli se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana navrhovatele. Pan poslanec Benda.
Tady žádný jiný návrh nezazněl, tak mi připadá zcela zbytečné, aby se garanční výbor znovu vracel k tomu, co již jednou rozhodl, a nic dalšího podáno nebylo. To je jeden procedurální návrh.
Já s návrhem pana poslance Bendy jako zpravodaj souhlasím.
Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrzích, o procedurálních návrzích, které navrhl pan poslanec Marek Benda. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, aby se již garanční výbor tímto návrhem nezabýval. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pan navrhovatel i pan zpravodaj souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, do druhého čtení vám byla předložena Dohoda o převádění a sdílení příspěvku do jednotného fondu pro řešení krizí. Dovolím se tedy zopakovat pouze zásadní fakta. Předkládaná dohoda doplňuje nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí a je tak jednou z klíčových součástí vznikající bankovní unie. Tato dohoda řeší některé otázky související zejména s ustanovením jednotného fondu pro řešení krizí, a to především způsob, jakým se budou postupně slučovat národní fondy pro řešení krizí ve státech účastnících se bankovní unie.
Poprosím, aby kdo vede hovory, se přesunul do předsálí, aby pan ministr mohl pokračovat.
Předkládaná dohoda byla projednána rozpočtovým a zahraničním výborem Poslanecké sněmovny a dále byl v prosinci předloňského roku udělen souhlas s ratifikací Senátem. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Děkuji.
Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Říkám znova, za situace, v jaké je řídicí výbor, tam my nevidíme možnost, nebo já nevidím osobně za TOP 09 možnost spolupráce. Ale to, jak se to tady ubírá, já bych chtěl slyšet, jestli tedy bude postaven na Ministerstvu dopravy - nebo pan premiér, pro kterého už to asi není problém, takže odešel, já bych rád slyšel od něj, nebo vy byste měli slyšet slova, jak dál míní postupovat, jestli si vynutí na Ministerstvu dopravy nějaký krizový tým, který začne ten projekt skutečně řídit razantně. Takže prostě já si vážím, že je velmi komunikativní na rozdíl od svého předchůdce, ale prostě tady už jsou potřeba na vyřešení tohoto problému hodné ostré lokty. Musela vědět a věděla. Já se domnívám, že nevybírat 800 milionů měsíčně je dostatečný důvod pro to, aby tato vláda s ostudou skončila. Já se domnívám, že Česká republika se dopustila chyby, když v roce 2004 začaly přípravy výběru toho elektronického mýta. Já si myslím, že jsme měli zkopírovat, byť tehdy se potýkal na začátku s obrovskými problémy, satelitní systém z Německa. Nicméně já bych opravdu chtěl, aby tato Sněmovna - aby to nebylo popovídání, ale aby to mělo jakékoliv vyústění. Tak tedy aspoň něco řekněte, co chcete dělat do budoucna.
V tuto chvíli byla zatím všechna přednostní práva. Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o návrhu pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny. Já svolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut a já tedy končím 40. schůzi.
Čl. II Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za druhé. Pověřil předsedu výboru, aby předložili toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí. Za čtvrté. Zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře provedl případné legislativně technické úpravy.
Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jeroným Tejc.
Nevím, kdo z vás měl možnost jít k soudu za celý život. Já jsem měl to štěstí, že jsem u soudu trávil poměrně hodně času jako advokát. Není to pro mě nic mimořádně nepříjemného nebo nového. To znamená, není to tak, že bychom měnili ten základní princip touto normou. Praxe u soudů v současné době, tak jak jsme se dozvěděli, je velmi různá. Některé soudy si vyžadují informace o tom, jak rodiče hodlají s těmi prostředky naložit, a na základě toho buď souhlas vydají, nebo nevydají. Návrh prošel velkou debatou. Řekli jsme si, že by měly být splněny dvě základní podmínky - a ty už byly jmenovány. Takže do toho času nevstupujeme. Takže nebylo by možné asi přijmout ustanovení, že ten, který spoří, vydává souhlas. To ustanovení, které tady je, samozřejmě má své výhody. Ale myslíme si, že z 90, možná 95 % ty problémy budou odstraněny. Já si nedělám iluze o tom, že bychom dnes hlasovali podle stranického klíče. Určitě neodstraníme všechny problémy, ale myslím si, že zjednodušíme život lidem, kteří skutečně nemají důvod k soudu chodit.
Takže určitě pochopíte, že TOP 09 tento zákon nepodpoří.
Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.
Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Je tu snaha, aby ze zákona zmizela povinnost bezplatně poskytovat normy, na které odkazují jiné právní předpisy. To by bylo velmi zlé, kdyby to prošlo. Vyhlášky regulují výstavbu velmi často, odkazují se na normy, které nejsou volně přístupné, přestože to zákon ukládá. Občané nemají rovnost před zákonem. Je to letitý problém. Již pan ombudsman Motejl na to odkazoval. Prosím, zamezte tomu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Chtěl bych říct, že to je krok špatný směrem. Byla zatím snaha vlády zajistit samofinancování tohoto úřadu, ale myslím si, že se tím zvýšily podstatně náklady našim firmám. Navrhoval jsem tehdy i částku, která by zajistila dofinancování normalizačního ústavu, bohužel, tehdy tento pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu neprošel.
Dělal jsem to bez nadšení, ale splnil jsem koaliční dohodu. Ale my tady tento problém dnes neřešíme, protože většina technických norem je i nadále zpoplatněna, jak jsme si odsouhlasili, akorát vývojem jednoho soudního rozhodnutí se stalo, že část stavebních norem z toho byla vyloučena. Ten pozměňovací návrh řeší jenom jednu malou specifikou oblast.
Prosím, máte slovo.
A my opět házíme klacky pod nohy tomu, co nám dělá hrubý domácí produkt, příjmy do státního rozpočtu.